Ještě vidím kolegu Pletichu s faktickou? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Máte pravdu, je to tak, že tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. V tom případě budeme pokračovat obecnou rozpravou. Já se táži, zda se někdo chce přihlásit ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. V tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 177 a já končím toto hlasování. Přítomných poslanců a poslankyň je 135, pro návrh 125 poslankyň a poslanců. Otevírám druhý bod 19. schůze a tím je
Ano, dvakrát kladné stanovisko. Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Z přítomných 149 pro 118, proti 2, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat bodem číslo Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám přihlášenu paní poslankyni Radku Maxovou, ale s faktickou poznámkou před ní pan poslanec Pavel Plzák. Faktická poznámka, pak teprve přednostní právo, pane předsedo Pan kolega Plzák tedy s faktickou poznámkou k tomuto tisku. Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce.
Proč k tomu chci uvést malý komentář? Je to potravina, byť v něčem specifická. Je specifická v tom, že neobsahuje určité látky, které někteří lidé nesnášejí. Já jenom chci upozornit, aby se neotevřela Pandořina skříňka, že jsou lidé, kteří jsou nemocní s celou řadou potravinových alergií. A tak dále. Takže jenom jsem chtěl říct, jestli v tomto případě nejdeme nad rámec toho, co vláda plánovala.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A já se vás ptám jménem občanských demokratů - proč? Proč vláda, která má dost peněz na to, aby v příštím roce navýšila provozní výdaje ministerstev o 10 mld. korun, přenáší odpovědnost na poctivé podnikatele, chce po nich, aby hradili náklady spojené s dokazováním toho, že oni nekradou? Proč, když chce tento stát někoho kontrolovat, tak to mají svými penězi a svým časem platit občané, kteří se snaží poctivě pracovat? Proč máme poctivé slušné podnikatele nutit k tomu, aby každý měsíc povinně hlásili finančnímu úřadu, kolik vydělali? A všimněte si už toho samotného názvu: kontrolní hlášení. A kdo bude tato měsíční hlášení kontrolovat? Co to bude znamenat? Budeme na to potřebovat nové úředníky? Samozřejmě že ano.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové.
Vypadá to moc hezky. Jenom tu vyšší zátěž pro podnikatelský stav.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda kolegy seznámila trošku s principem svého pozměňovacího návrhu pod písmenem C k tomuto sněmovnímu tisku, protože se o něm hodně debatuje, máme tady různá stanoviska a je třeba si to možná trošku vyjasnit. Je to vrozená porucha metabolismu. Z pohledu rodiče a pacienta je fenylketonurie celoživotní noční můra. V reálném životě můžou děti i dospělí jíst neomezeně pouze olej, cukr, vodu, ocet a sůl. Vše ostatní obsahuje bílkoviny a musí se přesně vážit a počítat. Většinu potravin a jídel ve svém životě tyto děti a dospělí nikdy neochutnají. Princip dodržování diety při fenylketonurii je velmi přísný a náročný na přípravu, čas a finance. Dieta je na celý život, a pokud by ji nemocní nedrželi, čekal by je tvrdý náraz v podobě mentální retardace a ústavní léčby.
Požádám Sněmovnu o klid. Mám další přihlášené do rozpravy ve třetím čtení, nejméně pana předsedu Okamuru a pana kolegu Hovorku -
Používají se v zásadě jako léčivé přípravky pro pacienty s celou řadou onemocnění. Jedná se zejména o vrozené poruchy metabolismu, těžké potravinové alergie a těžké malnutrice spojené s onemocněním. Dále je potřeba zdůraznit, že tyto potraviny byly do roku 2004 součástí léků. Na základě direktivy Evropské komise, kdy jsme byli nuceni vytvořit tuto kategorii, byly zařazeny do zákona o veřejném zdravotním pojištění a jsou hrazeny z veřejných prostředků. Jsou to léčivé přípravky, které nemají status léků, ale jako léky se používají. Jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a to jak v ambulantní sféře, tak ve zdravotnických zařízeních, kde jsou hrazeny ze stejných zdrojů jako léky. Tyto potraviny pro zvláštní léčebné účely mají stejné principy regulace jako léčivé přípravky - regulace maximální ceny a regulace úhrady z veřejného zdravotního pojištění, jsou opatřeny kódem Státního ústavu pro kontrolu léčiv a stejně tak jako léčivé přípravky, tedy léky, jsou indikovány s jasným terapeutickým účelem na základě indikačních kritérií. Snížením DPH u těchto potravin pro zvláštní léčebné účinky se sníží výdaje veřejného zdravotního pojištění v případě, že jsou tyto předepisovány na recept, a nebo se ušetří výdaje nemocnic, které tyto potraviny pro zvláštní léčebné účinky kupují a financují z rozpočtu nemocnic. Důkaz o tom, že jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely podobné s léky, je omezení jejich výdeje uvedením na etiketě: použít na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti výživy. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že díky novým trendům v životním stylu se bezlepkové výrobky stávají životním stylem a zároveň marketingovým hitem i pro zdravé občany. Příkladem jsou marketingové kampaně Gwyneth Paltrow nebo tenisty Djokoviče, které propagují tento styl. S ohledem na zdravotní a sociální význam takového opatření by ale bylo možné uvedený výpadek považovat za zcela zanedbatelný. Co však já považuji ale za alarmující , je fakt, že zákonem snižujeme DPH na náhradní kojeneckou výživu zdravých dětí, ale nesnižujeme finanční zátěž rodinám, které mají děti alergické na bílkoviny kravského mléka nebo laktózu, bez nichž nelze existovat a může dojít k poškození zdraví. Tyto přípravky jsou již speciálními potravinami z kategorie potravin pro zvláštní léčebné účinky, na které vládní novela zákona o DPH nemyslela. Zároveň sem patří i klinická výživa, která dopadá zejména na seniory a osoby vážně nemocné. To je asi vše, co jsem chtěla říci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členy vlády tady zatím nevidím. Z členů vlády se na dnešní jednací den omlouvá Andrej Babiš, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, stejně jako Jan Mládek, z pracovních důvodů potom Antonín Prachař a paní ministryně Šlechtová od 11 hodin, z pracovních důvodů se také omlouvá Lubomír Zaorálek. To byly omluvy pro 20. schůzi a pravděpodobně pro všechny schůze, které budeme dnes projednávat. Budeme se věnovat bodům dle schváleného pořadu schůze. Hlásí se pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Ano, energetický zákon byl přerušen před ukončením všeobecné rozpravy na zahájení 20. schůze. Byl to návrh na vyřazení tohoto bodu, který je rozjednán. Ale hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, já si tím tedy nejsem zcela jist, prosím proceduralisty, ať mě zkontrolují, ale domnívám se, že z programu mimořádné schůze nelze žádný bod vyřadit, zrovna tak jako do něj nelze žádný bod zařadit. Aspoň jsem v tomto domnění žil posledních deset let. Prosím tedy, ať se někdo autoritativně vyjádří, jestli to jde. Podle mého názoru to opravdu nejde. Přestože schvalujeme jednací řád, kdy říkáme, že nejméně týden musí být lhůta mezi druhým a třetím čtením, tak pan ministr financí tady vstával jak apoštol na orloji a u každého bodu řekl: navrhuji zkrátit na 48 hodin, a vy jste s tím souhlasili s vědomím, že na pátek svoláte opět, nebo je svolána opět mimořádná schůze, kde pan ministr financí si tady definitivně má své body obhájit a definitivně se vyjádřit k pozměňujícím návrhům. A já slyším, že pan ministr financí tady není. Nemáme žádnou chuť to projednávat bez jeho přítomnosti a vy se nám nemůžete divit. Takhle se k nám prostě vláda nemůže chovat. Já bych tedy velmi prosil pana premiéra, abychom se definitivně mohli rozhodnout, jak se k tomu postavíme, jestli by pan premiér mohl říct, jaký tedy vážný důvod byl pro to, že tady pan ministr financí na tuto řadu svých bodů být nemůže, a zda to věděl už to úterý, když navrhoval zkrácení na 48 hodin.
Jenom upozorňuji, že nevedeme rozpravu. Padl jeden procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat dále bez rozpravy, protože existuje nejméně deset příkladů, kdy jsme se takhle zachovali, pokud jde o mimořádnou schůzi a rozhodnutí o konkrétním bodu, který byl na tu schůzi zařazen a projednáván. Pane předsedo, máte slovo.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové.
Společně se spolu omlouváme panu poslanci Hamáčkovi. K té profesionalitě patří, že návrhy padají tehdy, když padat mají.
S přednostním právem se hlásí pan premiér Sobotka.
Děkuji, já bych rád poděkoval Poslanecké sněmovně za to, že se nám podařilo dostat do tohoto prvního čtení.
Pan premiér otevřel rozpravu, čímž evidentně chce, aby se o tomto zkrácení hlasovalo. Nebylo nám to avizováno, my si to musíme promyslet. Žádám o hodinu na přestávku poslaneckého klubu.
Ocitáme se zpět v otevřené obecné rozpravě s tím, že bude hodina přestávky do 15.42, kdy budeme pokračovat v programu 19. schůze.
Takže jsem zvědav, jak se povede toto. Takže uvidíme.
Děkuji panu poslanci Nyklovi. Vidím ještě předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, já na margo toho, co tady řekl pan doktor Nykl. Já jsem hluboce přesvědčen, že děláme to druhé. A já teď nechci vést diskusi o tom, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale prosím, abychom si byli aspoň vědomi toho, co děláme, protože ty peníze jsou určeny na léčení lidí, nikoliv na podporu podnikatelských subjektů.
Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Já se domnívám, že tak jak je tato novela nastavena, tak pouze vrací některé věci, které se staly vyhláškou, která nebyla příliš příznivá pro pacienty, kterou tady zavedl bývalý pan ministr Heger, kde to bylo skutečně o léčení pacientů, nikoliv o podnikatelských subjektech. Takže já se domnívám, že všichni, kteří budete případně hlasovat pro tento zákon, tak hlasujete pro pacienty a pro jejich efektivní léčbu. To se nemusíte z mého pohledu určitě obávat, že byste se proti něčemu provinili. Dále bychom měli hlasovat o legislativně technické opravě pana kolegy Hovorky, kterou tady načetl.
Pokud samozřejmě někdo nevznese námitku. Vidím ale pana předsedu Stanjuru. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Krákora tedy bere zpět svůj návrh.
Děkuji za pozornost.
Obsah znáte sami. Konejte, jak umíte.
Otevírám obecnou rozpravu, v které eviduji jednoho přihlášeného. Je to pan poslanec Ladislav Šincl.
Myslím si, že stojí za přečtení a třeba i za malé zamyšlení. Snad vám to pomůže ve vašem objektivním rozhodování.
Nikdo není přihlášen, máte slovo.
Víte, dámy a pánové - pane předsedající, já budu stručný, jak je mým zvykem. Když někdo krade, měl by vypadnout! To je jenom pro vás, pro opozici, ale samozřejmě i pro nás. A potom, co se tohoto tématu týče. Víte, dělejme ze sebe blbce, on nás stejně národ mít rád nebude, uvědomte si to. A pro národ, ač tu média nejsou, bych chtěl jenom upozornit, že ten pitomej poslanec má základ 55 tisíc korun a dává zákony této země! A kolik berou tito ředitelé státních firem? Půl milionu: Přes půl milionu měsíčně! Plus mají tzv. benefity, prosím vás. Dřív se tomu říkalo prémie. A to jsou milionové částky. Takže - teď bych to řekl sprostě, jako pan prezident, ale neřeknu. Dělejte si na hlavu. Odhlasujte si, že si budeme dotovat ta místa! Stejně nás lidi nebudou mít rádi!
Já jakkoli cítím sympatie vůči vystoupení pana poslance Jandáka, cítím potřebu si to upřesnit.
Hlásíte se s faktickou poznámkou?
Víte, tady se to dělí na geniální poslance a blbý poslance. Já jsem samozřejmě, pane kolego, myslel sebe tím blbým poslancem. Vy jste ten génius.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži, zda jsou zde nějaké další návrhy k přikázání jiným výborům. Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení hluku. Děkuji vám.
Dále výboru pro veřejnou správu, kterého se to týká, a výboru pro sociální politiku.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený návrh. Je to hlasování číslo 178, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 123 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Je to hlasování číslo 180, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 101, návrh byl přijat. Mám zde faktickou poznámku od paní poslankyně Benešové.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa pana poslance Krákory a dávám mu slovo. Nerozlišuje se tedy obecná a speciální část rozpravy, je jenom jedna rozprava ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.
Podal jsem pozměňovací návrh, který se týkal dezinfekčních prostředků diabetiků. Po rozkladu legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví se dospělo k názoru, že tento pozměňovací návrh, který schválil výbor pro zdravotnictví, nemůže být vložen do tohoto zákona, protože by to byl buď přílepek, nebo paskvil, a musí být dán do jiného zákona. Omlouvám se, ale občas se to může stát.
Děkuji panu poslanci Krákorovi.
Děkuji.
Pěkné dopoledne.
Paní ministryně, vy jste řekla, že toto není vhodné místo, kde bychom měli tento problém projednávat. Já jsem ve vší úctě byl vždycky přesvědčen, že máte příslušné zkoušky z ústavního práva. Já je nemám, ale z toho mála, co z ústavního práva vím, že vláda České republiky se z Ústavy České republiky nezpovídá nikomu jinému než Poslanecké sněmovně. Těžko najdeme jiné místo než toto místo, kde se má vláda České republiky zodpovídat z toho, že její ministři buď prokazatelně lžou, nebo kradou. Tedy aspoň jsem se to domníval. Já tam pořád žádnou jinou alternativu nevidím. Kdyby s nimi pan premiér mluvil mnohokrát, tak se těžko může dopracovat k jinému výsledku. Do toho vystupuje pan premiér. Chápete, jak jste směšný, pane premiére, když tohle říkáte?
Vzhledem k tomu, že nikdo s přednostním právem se nyní nehlásí, tak zopakuji, že jsme stále ještě ve 20. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla mimořádně svolaná za účelem třetích čtení. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska. Máte slovo.
Promiňte, že malinko zneužívám situace přednostního práva, ale budu opravdu velmi stručný. Diskutovali jsme tu ráno o omluvě pana ministra Babiše, že je na Ecofinu, což je zcela relevantní omluva. Souhlasím.
Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Kdo je proti?
Nyní s přednostním právem před kolegou Hovorkou ještě jednou předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Maxové.